Předloha se zabývá také vytvořením podmínek pro nastavení implementační struktury programů Evropské unie. Do předlohy je rovněž zařazena novelizace adaptační úpravy evropského seskupení pro územní spolupráci. Návrhy obsažené v této novele souvisejí s přizpůsobením právní úpravy podmínkám a požadavkům nového programového období Evropské unie. V důsledku posledního vývoje při vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí bylo od tohoto řešení upuštěno. Návrh novely zákona je slučitelný s právem Evropské unie. Netýká se postavení fyzických osob a neovlivňuje tedy rovnost mužů a žen. Děkuji za pozornost.
Já děkuji paní ministryni. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat a já prosím nového zpravodaje pana poslance Petrů, aby se ujal slova.
Zásadní témata zákona. Sjednocuje formu a obsah jednotlivých strategických dokumentů, především strategii regionálního rozvoje na vládní úrovni a strategii rozvoje územního obvodu kraje. Tato v sobě obsahuje další územní dokumenty strategického plánování. Dále vytváří centrální institut pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Tento dokument je dle mých informací zejména kraji netrpělivě očekáván a má v navržené podobě podporu Asociace krajů.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, paní ministryně, kolegyně kolegové, já se chci zeptat česky na toto téma, které zde probíhalo. Takže na toto se konkrétně ptám.
S další faktickou mám přihlášeného pana poslance Paveru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající.
Nyní tedy budeme hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel, pan poslanec David Kádner.
Já děkuji. Navíc musíme brát v potaz i širokou škálu možností, jak se ozbrojit, a v neposlední řadě také moment překvapení, který mají pachatelé na své straně. V případě této novely se jedná o takzvanou zásadu "můj dům, můj hrad". Jejím hlavním smyslem je zajistit oprávněným osobám vyšší míru bezpečnosti v oprávněně užívaných místech, zajištěných proti neoprávněnému vniknutí, při zjednání dostatečné právní jistoty zejména pro osoby potenciálních obránců. V takovém případě pak útočník na sebe bere riziko, že vyvolá-li odůvodněnou obavu z ohrožení zdraví či života oprávněné osoby, bude se tato osoba bránit, a to účinně, avšak bez případné sankce ze strany státu. I když lze konstatovat, že takové riziko bere útočník na sebe vždy i v současné úpravě, kdy je však daná určitá právní nejistota obránce. Změna zákona má pak sloužit k uznání takové obrany jako obrany nutné za situace, kdy v nechráněném prostoru by se o nutnou obranu jednat nemuselo. Zároveň příslušný text návrhu novelizace řeší o otázku, kdyby byl útok veden proti jiné přítomné osobě a obránce by zasahoval v její prospěch. Příslušný návrh novelizace přímo neřeší charakteristiku, o jaký prostor se má jednat, zda dům, byt, garáž nebo oplocený pozemek. Lze konstatovat, že na všech těchto položkách předmětného demonstrativního výčtu míst by k podobné nutné obraně mohlo dojít stejně jako i na jiných. Rozhodnutí o tom, zda se jedná, či nejedná o nutnou obranu, je pak nezbytné svěřit soustavě soudů České republiky jako instituce jediné povolané k takovému výkladu. V případě přijetí příslušné novelizace zákona lze pak očekávat nejen vyšší uvědomělost potenciálních obránců, ale také zejména možná důkladnější zvažování důsledků ze strany potenciálních pachatelů, kdy ochrana života a zdraví má vždy prioritu před ochranou majetku. Text navrhované novelizace pak odpovídá i obdobné právní úpravě mnoha vyspělých zemí, členy Evropské unie rozhodně nevyjímaje. Teď mi dovolte několik vět závěrem. My si naopak myslíme, že obrana vůči agresorovi, který nás ohrožuje v domácnosti, by ve většině případů neměla být prohlášena za nepřiměřenou. Pouze upřesňujeme obranu ve svém obydlí. Nutná obrana vedená mimo své obydlí zůstává beze změny. Ještě musím podotknout, že tento návrh má silnou podporu napříč veřejností, jelikož se během pouhých dvou měsíců podařilo nasbírat několik tisíc podpisů na petici týkající se této novely.
Tedy musím dát hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla přerušení tohoto bodu. Zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro přerušení bodu.
V tom případě prosím pana ministra obrany Stropnického, aby upřesnil to, co je dneska jinak. Před chvílí jsme tady slyšeli od pana ministra obrany, že to neodpovídá tomu, co je skutečným stavem. Jasně tady od pana ministra tato slova zazněla, a pokud tady členové vládní koalice nechtějí věřit tomu, co tady pan ministr řekl, je to váš problém.
Nejednáme o zákonu, jednáme o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým o něco žádáme vládu nebo jednotlivé ministry. Návrh nebyl přijat. Pokračujte dalším návrhem na usnesení, který jsme ještě neodhlasovali. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jednala s obcí Vlachovice-Vrbětice a dalšími okolními obcemi o využití areálu, aby převzala odpovědnost za způsobené škody včetně komplexního odškodnění fyzických i právnických osob.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
V podstatě první dva body jsou takové, řekl bych, rámcové, které by měly být v každém usnesení. Tedy: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávy premiéra Bohuslava Sobotky, ministra vnitra Milana Chovance a ministra obrany Martina Stropnického o situaci v areálu muničního skladu ve Vrběticích-Vlachovicích na Zlínsku.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Já to nechám dohlasovat... Já vám dám slovo.
My jsme si před malou chvilkou odhlasovali nějakou proceduru. Ta procedura byla jiná, než nám teď pan zpravodaj čte ty tisky, protože čte dohromady dva návrhy usnesení. O tom se mělo dát hlasovat.
To je samozřejmě vaše právo chtít hlasovat o obou částech zvlášť. Prosím.
Ostatně tuším, že drtivá většina z vás má doma alarmy. Neboli stát nás daní dvakrát. Když stát neumí tedy účinně občana ochránit před zlodějem, pak podle našeho názoru nemá právo mu ani zakazovat, aby se sám v oprávněných případech bránil. Protože je riziko zneužití obrany minimální v tomto návrhu zákona, musíme si jasně říct, že pokud máme volit, tak riziko zneužití nutné obrany ve prospěch obětí trestného činu je to menší zlo, než když je dnes právo, přesněji zákon zneužívaný ve prospěch pachatelů trestné činnosti. Slušný občan musí za každé situace cítit, že stát a společnost jsou v obraně jeho práv na jeho straně a že není bezbrannou lovnou zvěří pro kriminální živly, což je bohužel současný stav. K té přípravě by mělo patřit a musí patřit vědomí, že naopak oni jsou v okamžiku, kdy vniknou do cizího obydlí, smrtelně ohroženou, nehájenou škodnou zvěří. Prosím vás, milé kolegyně a kolegové, zamyslete se a zvažte podporu tomuto zákonu.
Dobrý podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Děkuji panu předsedovi Okamurovi. A pan předseda Sněmovny se omlouvá dnes do konce jednání. Pane zpravodaji, hlásíte se do rozpravy? Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. A co se týká konkrétně nutné obrany a kolega zmiňoval i krajní nouzi, tak si myslím, že tyto dva instituty jako okolnosti vylučující protiprávnost jsou v českém trestním právu celkem dobře zakotveny a mají svoji dlouhou historii.
Požádám sněmovnu o klid. Nechte pana poslance vysvětlit tento právní institut tak, abychom se všichni nad tím zamysleli.
Kromě nedostatků, které tento návrh předkládá jako oprávněnou obavu - oprávněnou obavu my v našem trestním právu nemáme, my máme důvodnou obavu. Já se domnívám, že předložení této novely má právě konstatovat to, co řekl předkladatel: můj dům, můj hrad. Navrhovaná novela zcela zásadně mění okolnosti vylučující protiprávnost jednání při obraně svého obydlí. Zcela se vytrácí jeden ze základních znaků nutné obrany, a to útok trvající nebo hrozící, který směřuje proti fyzické osobě, tedy obránci nebo jiné osobě. V tomto případě je zde majetek. Kolega Schwarz řekl některé příklady. Mluvil například o zásahové jednotce, která vstupuje do obydlí. Zde samozřejmě ona vstupuje oprávněně. Obydlí podle našeho trestního práva není pouze náš dům, náš byt, naše chalupa, ale je to také hotelový pokoj, který já budu zrovna po konkrétní věc, po konkrétní den užívat. Budu i tam se takto bránit, až mě tam bude ráno vstupovat uklízečka, protože jsem si nedal svoji cedulku na dveře, a já budu po nějakém řekněme bujarém večírku? A při tom, jaký vedu způsob života, se budu obávat, kdo se to na mě vlastně dobývá? Proto navrhuji tento návrh zamítnout.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vládo, kolegyně, kolegové, na úvod mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky průzkumu SANEP na téma ochrana zdraví a majetku. Podívejte se na to, co se děje v našich krajích! Podívejte se na lokality mimo velká města. Podívejte se na kriminální situaci v Praze, v Ostravě, v Ústí nad Labem. Poslední dobou je vůbec těžké jmenovat oblast České republiky, ve které by se člověk mohl cítit zcela bezpečně.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. To je návrh, který byl žádostí na vládu a byl stejný, protože to byla otázka změny legislativy, který nebyl prohlasován. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan kolega Seďa se hlásí, že pravděpodobně jeden z jeho návrhů nebyl určitě vyčerpán. To jsme nehlasovali. Děkuji vám.
Máme ještě něco k hlasování.
To ještě nebylo hlasováno. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, máme ještě něco neodhlasováno? Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli byly jejich návrhy na usnesení vyčerpány. Pan poslanec Fiedler souhlasí. Pan poslanec Seďa souhlasí. Pan kolega Kováčik souhlasí, ale hlásí se o slovo - bohužel. Prosím, pane předsedo, máte slovo. V tomto případě není potřeba pravděpodobně tento krok učinit. Pokud máte námitku proti postupu předsedajícího? Můžeme tedy ukončit tento bod. Ještě splním svou povinnost podle zákona o jednacím řádu, to znamená, že zítra se sejdeme na 26. schůzi v 9 hodin ráno, a to pevně zařazenými body, které jsou schváleny, a to včetně bodu pana ministra financí.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti?
Pozor, neplést to s hospodařením za rok 2013, který je na středu!
Máme hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášených poslankyň a poslanců je 160, pro 148, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, důvody pro předložení vládního návrhu zákona -
Prosím, pane ministře, pokračujte.
S výše uvedenými pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení výboru pro sociální politiku paní ministryně souhlasí.
Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo předkladatele. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro sociální politiku jako jedinému výboru, a proto je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním.
V bodě 5 tohoto návrhu se navrhuje, aby dočasná pracovní neschopnost a doba nařízené karantény byly považovány za náhradní dobu zaměstnání, jestliže dočasná pracovní neschopnost či karanténa vznikly v době trvání zaměstnání či jiné výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě sedmi dnů. Přestože návrh explicitně stanoví, že o náhradní dobu nejde v případě, že si fyzická osoba přivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně, účelové jednání tím není nijak významně omezeno a zneužití znemožněno. Mnoho lékařů se ozývá, že byli ve své praxi opakovaně pokusům o takové jednání vystaveni, a někdy i pod silným tlakem. Jako lékař jsem i já opakovaně byla tomuto jednání vystavena, a proto mohu uvést, že mnoho onemocnění, především těch, kde převažují subjektivní symptomy, jakým je například bolest, únava, poruchy paměti, nelze v podstatě objektivně prokázat. Takové účelové jednání ve výsledku nejen do určité míry komplikuje situaci zaměstnavatelů, ale zatěžuje jak sociální, tak zdravotní systém. Prokázat neexistující onemocnění, pokud jsou lékaři pečliví a nechtějí vystavit pacienta riziku opomenutí závažné choroby a nakonec i sebe postihu, znamená celou řadu velmi náročných, drahých a často kapacitně velmi přetížených vyšetření. Vezmeme-li například jen bolesti hlavy, začnou zpravidla u praktického lékaře, dále pak přes komplexní interní vyšetření, oftalmologii, neurologii, angiologii a spoustu dalších a mohou končit až nukleární magnetickou rezonancí, a přesto výsledek může znít, že bolesti trvají a příčina ani původ není znám. Proto si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který znemožňuje takové zneužívání a bod 5 vypouští. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Důvodů, proč bych nechtěla, aby toto písmeno zůstalo v navrhované novele, je myslím dostatek. Myslím si, že většina pamětníků, a je pravda, že i zaměstnanci úřadu práce to potvrzují, že v minulosti se tento institut, tedy náhradní doba, velmi zpřísnil právě z toho důvodu, že u některých takto zvýhodněných skupin potlačoval snahu pracovat. Například absolventi. Do roku 2004 se jim studium počítalo jako náhradní doba zaměstnání. Takže skončili školu a šli si hned do evidence pro podporu. Svého času, rok 1999, byl každý třetí nezaměstnaný právě absolvent. Nahradit práci nemocí je dnes relativně snadné a bojím se, aby to v tomto případě nebylo i motivující. Řídila bych se heslem: Pracoval jsi? Máš nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nepracoval jsi? Máš nárok na jinou sociální dávku. To přece není asociální, ale má to jakýsi řád a je to spravedlivé a přehledné. V reálné praxi mají totiž podobná opatření zpravidla daleko větší negativní dopad, než se mnohdy legislativci domnívají. Řekla bych to asi takto: podle mého názoru zde bude daleko větší počet těch, kteří to nějak zneužijí, než těch, kterým to pomůže. Při diskusi na sociálním výboru jsem kladla pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí dotazy, zdali někde vedle tohoto nového písmena v novele mají připravený metodický pokyn, vyhlášku na to, kterých nemocí by se to týkalo. Řekli mi, že nemají. Nemají ani pádné důvody na to, aby toto písmeno bylo zařazeno do této novely.
Já vám děkuji, paní poslankyně. I vás požádám, abyste poté v podrobné rozpravě tento návrh přednesla. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Janulíka. Máte slovo.
To se jmenuje pojištění, ale to ztratilo smysl toho pojištění. Teď to zase změkčujeme a máme ten systém byzantský, rozhazovačný.
Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád připojil ke svým předřečníkům, jak ke kolegyni Maxové, kolegovi Janulíkovi a kolegyni Peckové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Toto není žádná bitva proti tomu, abychom chtěli naše občany nějakým způsobem perzekvovat, ale skutečně ve své lékařské praxi se velmi často setkávám s pacienty, kteří chtějí zneužívat institut, o kterém je zde hovořeno.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. S náhradní kartou číslo 10 bude dnes hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam. Také sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Petr Adam z pracovních důvodů, Vojtěch Adam od 12 hodin ze zdravotních důvodů, Ondřej Benešík do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, Karel Fiedler od 13.15 z rodinných důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, Simeon Karamazov osobní důvody, David Kádner ze zdravotních důvodů, do 13 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová, dále Nina Nováková ze zdravotních důvodů, Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, Pavel Plzák od 9.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, Karel Pražák z pracovních důvodů, Karel Rais z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup ze zdravotních důvodů, Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, od 10.30 z pracovních důvodů paní poslankyně Zuzana Šánová, Karel Šidlo ze zdravotních důvodů, František Vácha z osobních důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů a Vlastimil Vozka ze zdravotních důvodů. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Sklenák.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovolím vznést některé návrhy ke změnám v pořadu schůze. Potom tedy by byl ten již pevně zařazený bod a následovaly by další dva body. Tedy po bodu 22 bod 25, což je první čtení vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 418, a bod 12, což je poslanecký návrh zákona o registru smluv, tisk 42, druhé čtení. Čili to je můj návrh pro dnešek. Současně si tedy dovoluji navrhnout ještě pevná zařazení na středu, příští týden, a to jsou konkrétně čtyři body pana ministra Mládka. Tolik tedy moje návrhy, které byly do možné míry konzultovány, a prosím o jejich podporu.
Tyto čtyři body tedy na který den?
Na středu, příští týden, před ten jeden pevně zařazený bod.
Žádný jiný návrh nevidím, v tom případě bychom dali hlasovat.